To je za čtyři roky dvojnásobek. Všechna tato opatření snižují daňovou zátěž. No nemáme je zašité v polštáři na Ministerstvu financí.
Už jsme to dali správně. Šimek David: Omluven, nepřítomen. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil. Prosím tedy ověřovatele, aby mi sdělili, jaký čas potřebují k zjištění výsledku hlasování. Podle mě omluven. Ano, omlouvám se. Tady došlo ke změně příjmení. Pokračujeme dále. Petra Lišku už jsem četla. Je to tak? Takže ještě tady byla nesrovnalost, ale pro jistotu znovu poprosím pana Petra Lišku: Proti návrhu. A pokračujeme dále. A omlouvám se za toto pochybení, máme tady seznam, který jsem dostala k dispozici s ještě neopraveným jménem paní poslankyně. Mračková Vildumetzová Jana: Je omluvena, nepřítomna.
Já to mám přesně vypsané. Takhle to máte u nemocenské, takhle to máte další. No protože jste to seškrtal! Ano, máte pravdu, limit DPH na 2 miliony odhlasujeme. Silniční daň, spotřební daň, nic nezpochybňuju. Tu superhrubou mzdu jsme zrušili společně. A to byl samozřejmě jeden ze zásadních propadů na příjmové straně. A na to vy jste zapomněl, obratem ruky takhle jste mávl a řekl: vy jste zadlužili tu zem, vy jste zadlužili. A vzpomenete si na mě i vy, přijde doba, kdy nebudete souhlasit s nálezy NKÚ. To není žádné kopání do nezávislé instituce, to je prostě vyjádření názoru a vhled někoho, kdo je u toho. Ale to NKÚ, když se na to podíváte, pane ministře, kritizuje právě nejvíc ze všeho zrušení superhrubé mzdy. A tady se snad my dva musíme shodnout, že s tím nemůžeme souhlasit. No a Národní rozpočtová rada - nebudu komentovat. Já jsem zaznamenala, že už začínají kritizovat i vámi připravené rozpočty. Že nejste v jednoduché situaci, já vnímám. Prošli jsme si krizí, takže já tomu rozumím, ale já vám položím otázku. Řekněte mi, kolik bylo v novodobé historii naší země ministrů, kteří dosáhli přebytkového rozpočtu, ministrů financí? To je sen každého ministra financí. Já jsem to zažila, je to velmi příjemný pocit, i když samozřejmě pak to všechno překrylo, co následovalo. Kolik jich bylo? No určitě jich moc nenapočítáte. Pokud mě historie, tak jak jsem se na ty prameny dívala, neklame, byl to Václav Klaus, Andrej Babiš a byla jsem to já. A přišel covid a ta tabulka, kde jste se usmíval, když to ukazoval pan předseda Babiš, té pomoci, tu strukturu jsme si nevymysleli, ta čísla jsme si nevycucali, zeptejte se expertů. Bylo to rozděleno do tří částí - daňová pomoc, přímá pomoc, to znamená dotace nebo kompenzace a tak dále, a potom státem zaručené záruky. Takže to jsou relevantní čísla a my jsme se v rámci těch čísel srovnávali i v rámci Evropské unie. Takže pane ministře, když se podívám na vaše rozpočty, kde je ta konsolidace? Vy jste ji naslibovali. A ty dluhopisy jsme si už vysvětlovali. To jsme si už tady jednou říkali a já to tedy ráda zopakuji. Že vám roste státní dluh, je jasné, protože se zvedly úroky, to je nezpochybnitelné, i když samozřejmě vždycky si vzpomínám jako ministryně financí, že ten ministr financí na tom státním dluhu nakonec něco uspořil. Podívejte se, teď jste přiznal rok 2022 127 miliard a na rok 2023 už tam máte nějakých 136,9, pokud si ta čísla ze včerejška pamatuju přesně. Budu to mít úplně přesně na rozpočet. Takže kde je ta vaše konsolidace? To, co jste naslibovali, jak to vyřešíte. Ale neuplatnili, není tam uplatněný. Není uplatněný. Včera padlo tady od nějakého vašeho kolegy, nevzpomenu si od koho, že to nechtěli koaliční partneři. No, je to nerealizovatelné, co jste tam měli. Takže celá vaše konsolidace je v tom, že máte vyšší příjmy. To je prostě zásadní. A ještě k tomu, co jste tady školil, a nikoliv v tom, že byste chystal nějaké reformy, proto vás sice potichu zatím, potichu začíná tak jako jemně, jemně, ale to nevadí, já nekritizuju intenzitu, začíná kritizovat i Národní rozpočtová rada. A sečtěte si prosím, a já vám to řeknu přesně, už to mám i teď, sečtěte si, jaké zadlužení plánujete, sečtěte si sektor dluhů veřejných financí a pak si ta čísla můžeme porovnat. A to se ještě samozřejmě budeme bavit i o těch škrtech, které jsou v těch zásadních položkách. Já nepovedu žádnou sofistikovanou debatu na toto téma, od toho je náš expert Karel Havlíček z hnutí ANO, ale nerozumím jedné věci. Tak říkáte: musíme počkat na Evropu. Já nechci, nechci být zlým prorokem, myslím si, že se nedomluvíte v té Evropě příští týden. Uvidíme, řekneme si to, přála bych vám to. Nedomluvíte se. Pak říkáte: my zvážíme národní řešení. Takže ale možná byste nám mohli říct, jaké národní řešení. Nechoďte pořád s tím, že my něco navrhneme, a vy řeknete: vy jste hloupí, to je nesmysl. Proč mají Španělé, Portugalci euro? Proč?
Ovšem o čem jednáme, musíme to říct zcela otevřeně, je, jestli zvýšíme, nebo nezvýšíme dluh státního rozpočtu, deficit státního rozpočtu v tom konkrétním kalendářním roce. V této chvíli máte ve Sněmovně novelu státního rozpočtu. Když máme schodek a mám dodatečné příjmy a neudělal bych žádné výdaje, tak se sníží. Kdyby byly výdaje ve velikosti těch dodatečných příjmů, tak se nesníží, zůstává stejný, to je fakt z prvního stupně základní školy. A my jsme přišli s návrhem, že ten schodek zvyšujeme o 50 miliard korun. Nemám z toho radost, ale přesto jsou výdaje, o kterých si myslíme, že je potřebné je udělat. Jaká ukrajinská krize? Co to je? To je důsledek agrese Putina na Ukrajině, to není ukrajinská krize. My jsme odhadovali v tom únoru, na začátku března, že by výdaje mohly být 50 miliard. Denní výdaje jsou skoro 6 miliard korun. Takže ano, na pomoc těm statisícům uprchlíků, včetně plateb zdravotního pojištění, humanitární dávky... Ale hlasovali pro. Kdybychom ten deficit teoreticky zvedli o těch 22, tak můžeme říct, že jsme o 22 miliard zvedli deficit kvůli pomoci ukrajinským uprchlíkům. Kam ty peníze jdou? Tam je poměrně podrobně popsáno v každé kapitole, jaké jsou nové dodatečné výdaje. Ano, některé - já jim říkám inflační výdaje, protože máme inflační příjmy. Pamatujeme si všichni? Ano, příjmy jsou vyšší o 127 miliard podle našeho nejnovější odhadu proti tomu navrženému rozpočtu. Takže můžeme si říct 377 minus 127 a jsme na nějakém základě 250 miliard, pokud by minulá vláda jenom inkasovala dodatečné příjmy a nepoužila by žádné dodatečné výdaje. To by prostě musela napsat každá vláda, to není politické rozhodnutí. Byli jsme kritizováni, že je to málo. Budu vycházet z toho, že by ta minulá vláda nakoupila stejně, nebudu to zvyšovat. Kde byla jedna velká nula v rozpočtu? Přesto jsme kritizováni, že nejsme dostatečně rozpočtově úsporní a že málo pracujeme na snižování dluhu. První je sociální smír, druhý je investiční aktivita státu a třetí je pokud možno snižovat schodky státního rozpočtu. Tady se některý poslanec ptal nad ránem, jestli máme dostatek plynu na tuto topnou sezónu.
Zablokovala jsem, zablokovala jsem třeba určitá jednání, vetovala jsem, proto je tak důležitá jednomyslnost, po které tady voláme, abychom právě posunuli jednání kolem reverse charge. Ano, dočkali jsme se zhruba po pěti letech, ale bylo to Pyrrhovo vítězství, protože účinnost té výjimky začala platit tak, nebo končila, pardon, končila tak, že než bychom projednali českou legislativu, tak by nám tam zbývaly necelé dva roky. My jsme takto běžně komunikovali se zástupci svazů a komor. My jsme to tam nediktovali ze sídla Ministerstva financí. A je tam zápis, kdy se jeden vedle druhého vyjádřil, že za těchto podmínek o reverse charge nemají zájem. Konstatoval to tehdejší nejvyšší státní zástupce ve své zprávě. My jsme připravili EET, to vámi ideologicky proklínané EET. Měl jste být na rozpočtovém výboru tento týden, já tam byla, chodila jsem tam velmi často i jako ministryně financí, to si určitě pamatujete. Měl jste si to poslechnout. A ten přínos nezpochybňujte. Já jsem tam měla jasná čísla z Ministerstva financí, kdy po prvním roce zavedení EET, bylo to pro ubytovací a stravovací služby, tak v oblasti stravovacích služeb vzrostla průměrná mzda na dvojnásobek. Samozřejmě projevilo se to v DPH, projevilo se to ve výběru sociálního a projevilo se to prostě v dalším snižování zatajených tržeb a tak dále. Ta čísla znovu si tady zopakujeme tento týden. Pan Kastner, zástupce Asociace malých a středních podnikatelů, majitel několika restaurací, mluvila jsem s ním osobně, nemohl přijít, protože bojuje za restaurace, které zanikají v důsledku toho, že nemají na placení energií. To byste se možná taky měl zajímat. Tento týden řekl, že ho tato vláda velmi zklamala. Takže to jenom tak na okraj. My se tomu budeme věnovat, novele, tento týden. Neuvěřitelný. Já mám tady už tabulku zpracovanou. Nebudu... já to budu samozřejmě řešit příští týden. Jinak rozpočet na rok 2023 není ještě 270 miliard, ani ještě vaše vláda to neschválila. Ani ta o tom ještě nehlasovala. Já vám velmi srdečně přeju, pane ministře, opravdu, já nejsem závistivý člověk, můžete mně podsouvat vlastnosti, jaké chcete, závistivá nejsem, takže vám upřímně přeju, že jste si odpočinul na dovolené. Upřímně, bez ironie. Říkám bez ironie. Ale neumím si představit, že ministr financí odjede na dovolenou v době, kdy se vyjednává rozpočet! Srpen je něco, co pro ministra financí je vždycky pracovní měsíc. Nemusíte na kamery, dobře, nechoďte na kamery. I ten Kalousek zaklínaný, a já jsem s ním mockrát nesouhlasila, ale vyjednával rozpočet. Přece se musíte bavit s těmi ministry. Na mě to působí tak, že jim ten rozpočet nadiktujete. Včera se moje ctěná kolegyně Klára Dostálová zeptala pana ministra Bartoše, jestli ví, že má seškrtaný rozpočet z nějakých, já to teď si najdu, vydržte, hned to bude, abych to řekla přesně, ale budu to samozřejmě mít úplně přesně, že z 31 na 17 miliard. No on zmizel, neodpověděl. Já vám řeknu jednu věc, přečtu vám jednu neuvěřitelnou věc. Neuvěřitelnou. Pomíjím teď to, že jsem nenašla celou řadu povinných příloh v tom rozpočtu. Možná, možná, ještě se podívám pořádně do eKLEPu, takže to si řekneme, až, myslím teď na 23, až to bude na pořadu dne. Ale já vám přečtu... já vám přečtu... hned, co to najdu, vydržte, bylo toho moc, těch informací. Samozřejmě, že nad rozpočtem probíhá připomínkové řízení. A teď si představte, on byl vypořádán bez připomínek, takže tam nejsou žádné připomínky. To znamená - Bez rozporu ano, promiňte. Bez rozporu, máte pravdu, omlouvám se za špatný termín. Včera odpovídal na dotaz pana kolegy Havlíčka, jak to hodlá prostě řešit. Buď ty peníze má, nebo ty peníze nemá! Já neznám žádný vějíř! A teď vám přečtu takovou perličku, ono těch perliček tam bude víc a ty si řekneme, až prostě tady budeme se o tom bavit, to budou fakt pecky. To budou pecky, ale ty vám přečtu z připomínkového řízení, jak se vyjádřily kraje, města, obce. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky - cituji - na rok 2023 předložený do připomínkového řízení neobsahuje konkrétní číselné údaje. Takže z toho mně vychází, že to šlo do připomínkového řízení bez čísel! No bodejť, když tam žádná čísla nebyla! No bodejť! Takže jak se ten rozpočet vyjednával? Víte, vy tady pořád děláte, že jsme dělali píár. Ale já jsem seděla a tvrdě jsme vyjednávali. My jsme se nedívali z okna a navyšovali jsme ty investice. A já vám budu ty položky potom takto brát jednu po druhé. Kolik se dává na bytovou politiku. Kolik se dává na regionální rozvoj.
A nyní prosím o vystoupení určeného ověřovatele, aby nám sdělil výsledek hlasování.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nebudu komentovat ten potlesk. Je to jasné. Vládní poslanci vyslovili této vládě důvěru, ale já chci říct, že důvěru většiny občanů už tato vláda dávno nemá. Ale vaše práce je služba lidem a na to jste zapomněli.
S přednostním právem se hlásí také předseda klubu SPD Tomio Okamura.
Nemá řešení na pomoc občanům a bohužel miliony občanů se kvůli vládě Petra Fialy budou dostávat do neřešitelných finančních a sociálních problémů, české firmy budou krachovat a je to tragédie pro to nejbližší období České republiky. My jako SPD budeme nadále ze všech sil vyvíjet politický tlak na to, aby vláda Petra Fialy skončila, aby odešla.
Paní poslankyně, páni poslanci, nevidím, že by se další přednostní právo chtělo využít, nikdo se nehlásí. Dovolte mi, než ukončím toto jednání, ještě poděkovat personálu Poslanecké sněmovny. Projednali jsme stanovený pořad 36. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. Přeji hezký zbytek dnešního dne.
Ano, zase můžeme zesměšňovat snahu o evropské řešení. Ale my nejsme producenti plynu. A v těch rafinériích, které patří, ano, jak správně říkáte, PKN Orlen - taky málem patřily panu poslanci Babišovi. Slyšel jsem, že v kanceláři ministra financí jste zhruba před 20 nebo 18 lety přišel oznámit, že nezaplatíte kupní cenu, pane poslanče Babiši, prostřednictvím paní předsedkyně. Že jste to nekoupil vy a že to koupil někdo jiný? Myslím, že jste popsal majetkovou strukturu, tak jak dneska je, docela přesně. Zapomněl jste říct, která vláda to privatizovala. Neprivatizuje Sněmovna ani Senát. Byla to vláda Miloše Zemana. Tak já k tomu přidám, která vláda to byla. Bylo to dobré rozhodnutí? Bylo to správné rozhodnutí? Nebudu popisovat a nebudu číst novinové titulky jako vy. Škoda, že jste ještě neuvedl, zda to bylo z vašich novin, nebo z nějakých jiných novin. Že když píšou něco o Andreji Babišovi, všimněte si, tak to jsou lži, pomluvy, kampaň, urážky. Ale se stejnou chutí ze stejných novin používá titulky proti svým politickým odpůrcům. A najednou to nejsou lži, není to kampaň, nejsou to pomluvy, ale je to vytesaná pravda, protože to vyšlo možná v agronovinách. Jenom si vzpomeňme, jak to bylo minule. Všem nám je jasné, jak to hlasování dopadne. Ale nemůže to být tak, že si vezmete celý program Poslanecké sněmovny a neuděláte nic. Nechci mluvit za celou koalici, mluvím za sebe, klidně tak můžeme dělat. Na tom není nic špatného. Naopak myslím, že i my dostaneme prostor například vysvětlovat své kroky. A ještě jednu věc si musíme říct, kdybychom zvolili to sobecké řešení, a to jsou pohonné hmoty. A jsme závislí na dovozu. Chtěl bych vidět, kdo by to vyjednal. Možná se nepovede najít evropské řešení, jak zkrotit vysoké ceny energií. My souběžně samozřejmě pracujeme i na národním řešení, kde jsou vlastně dvě možné varianty. Bude částečně řešení na evropské úrovni a to můžeme implementovat, k tomu můžeme něco přidat. Nebude nic na evropské úrovni a budeme to řešit na národní úrovni.